Takže ještě jednou děkuji všem za podporu kultury v naší zemi a věřím, že společným úsilím se nám bude dařit ji opečovávat ke stále krásnějším květům.
Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, potom ještě jednou paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Válkové bych se chtěl obrátit. Takže tady je třeba jeden námět, kde ty prostředky hledat, si dovolím navrhnout. Další námět - černé duše v rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Evergreen rozpočtového výboru, 110 tabulkových míst. Čili dovoluji si paní ministryni navrhnout místa, kde ty finanční prostředky hledat.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ráda bych reagovala na slova pana ministra kultury. Je hezké, že se podařilo navýšit rozpočet Ministerstva kultury. Ale programy na obnovu kulturních památek se navýšit nepodařilo. Pan ministr řekl, že se podařilo zrezonovat priority Ministerstva kultury. Když jsem hovořila s mnoha poslanci, téměř se všemi, tak byli pro podpoření tohoto návrhu. Proč to nejde v tomto závěrečném hlasování?
V tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mám dvě poznámky k rozpravě a jednu prosbu. Poznámka první. Byl to mimořádně špatný rozpočet! Byl to rozpočet navržený Rusnokovou vládou. Podpořili jste ho vy, my ne. A výše prostředků na vědu a výzkum v tomto rozpočtu byla hanebná! Porovnávejte tedy prosím to, co jste připraveni věnovat na vědu a výzkum v roce 2015, s léty naší vlády. I v dobách bezprecedentní krize a recese dokázala vláda v letech 2010 až 2013 dát na vědu a výzkum výrazně více prostředků, než jste připraveni dát vy v příštím roce v době ekonomického růstu. To je jednoznačná informace o vašich prioritách. Dáváte na vědu a výzkum v době překonané krize a ekonomického růstu výrazně méně prostředků, než se podařilo vyčlenit vládám v letech 2010 až 2013 v době bezprecedentní krize. Byl jsem velmi pyšný na to, že jediný fakultativní výdaj, který v té době rostl, byl právě výdaj na vědu a výzkum, protože jsme si byli vědomi této priority. Jediný výdaj u vědy a výzkumu, který vy jste schopni oproti tomuto období zvyšovat, je výdaj na úředníky, kteří budou administrovat dotace na vědu a výzkum. Ty proti našim rozpočtům zvyšujete skutečně razantně. Ale peníze na vědu a výzkum navrhujete výrazně nižší. První část naší diskuse už se objevuje na zpravodajských serverech a člověk si zoufá. Informace je jednoznačná. Babiš tvrdí, že to není pravda, a neví, z jakých údajů Kalousek vychází. Prosím pěkně, dámy a pánové, alespoň vám tady ve Sněmovně si proto znovu dovoluji zopakovat, že to Kalousek netvrdí, že se to zhoršuje. Tvrdí to v oficiální dokumentaci ke státnímu rozpočtu, o kterém budete hlasovat. Já s ním nepolemizuji o jeho pravdivém tvrzení, že veřejné rozpočty se v roce 2015 zhoršují. To má pravdu. Já tu pravdu stvrzuji. Jenom se ptám, proč to pokládá za nezbytné. A zoufám si z toho, že snad už je v českých médiích prostě zakázáno psát pravdu. Protože se to notoricky opakovaně píše zcela jinak, než jak to odpovídá skutečnosti a než jak si každý může přečíst, když tu dokumentaci otevře. V tomto případě sešit H, příloha ke státnímu rozpočtu. Moje třetí poznámka je prosba. Já jsem měl věru velmi málo příležitostí mít při projednávání návrhu státního rozpočtu dobrý pocit. Pánové tady vpravo, prosím vás, buď tak strašně hodní, prostřednictvím pana předsedajícího, nepřekřikujte mě.
Takže prosím mírněme své emoce a výrazy ohledně přílivu milionů Ukrajinců do Evropské unie.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Šarapatku. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám rád lidi na Ukrajině. Děkuji předem za odpověď.
Prosím, máte slovo. Je zde námitka, prosím. Pan poslanec Stanjura s námitkou.
Jsem přesvědčen - a myslím, pane ministře, že byste měl odpovědět, jak reagovala ukrajinská vláda na prohlášení současného předsedy Evropské komise Junckera, že za jeho fungování jako předsedy komise žádný krok, který by vedl k rozšíření Evropské unie, nebude podpořen.
Nemá cenu se o tom bavit. Tady se háže miliardami, tak si řekněme, jaká je reálná situace na Ukrajině. Vláda si podle mě uvědomuje, že se situace nebude opakovat. Opakuji - jedná se o dohodu o přidružení a nebavme se o věcech, které by předjímaly členství. To v této chvíli na stole není. Sám jsem tam byl šestkrát a příští týden v úterý tam budu znova.
Není to tak. Takže já to zásadně odmítám a ty dva systémy si myslím, že zásadním způsobem přispějí k výběru daní. Kontrolní výkaz je na boj proti podvodům s DPH, znovu opakuji, revers charge. A můžete se smát kolik chcete ohledně toho, jestli chci prosadit něco v Evropě. Neustále nám píší. A ten chorvatský model, naši občané jezdí na dovolenou do Chorvatska intenzivně, tak mají nějaké zkušenosti a vědí, jestli to něco přinese, nebo ne.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
To ponechávám stranou. Vy říkáte: já pevně věřím, že se mi to podaří. Ale ono se to třeba nepodaří a to, co nám předkládáte, je bilance pro případ, že se to nepodaří. Na straně příjmů nepočítáte ani s korunou lepšího výběru daní díky opatřením, která plánujete, a na straně výdajů nepočítáte s tím, že budete šetřit. Opravdu vám máme takováto čísla schvalovat? Že nebudete šetřit a nebudete lépe vybírat daně? A proč nám je tedy předkládáte? Vy tedy počítáte s tím, že buď nebudete dělat nic, nebo že se vám nepovede nic. Protože kdybyste počítal s tím, že se vám něco povede, tak ta čísla musí vypadat jinak.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Já bych to bral jako velmi pěkný úspěch, a pokud se to povede, to není malé číslo. A druhá věc. Pochopil jsem, jak se díváme rozdílně na to, co chceme dělat s podnikateli. Jestli v tomhle si nerozumíme, pak je to jasné. Toto není žádná šikana, co tady chystáme. Platí to pro sport, pro zdravotnictví, pro běžné podnikání. To, doufám, přiznáte.
Děkuji panu poslanci Nyklovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Nebudeme se přít, jestli měsíční hlášení, a nikoli kvartální je šikana, nebo není. Já si myslím, že je, protože je to zbytečné. A co je zbytečné, to je šikana. To teď schvalujete svému ministrovi financí, protože on vám sice slibuje lepší výběr daní, ale současně chce, abyste mu schválili bilanci, kde se mu nepovede ani koruna. Jestli mu to chcete schválit, tak mu to schvalte.
Ať se tady nebavíme jenom o hypotetických předpokladech, s kterými se ztotožňuji. Ba naopak se s tímto záměrem určitě ztotožňuji. Ale jestli jsou k dispozici nějaké studie, které by říkaly: přinese nám to takový efekt v takovém časovém horizontu. Jestli je to podloženo nějakými reálnými podklady. Děkuji za odpověď.
Určitě je to podloženo nespočetnými cestami a jednáním ve státech, které to zavedly. A karuselové obchody jsou organizovaný zločin. To jsou sofistikované skupiny jako pan Zadeh, kterého jsme nechali zatknout v Hiltonu. Všichni koukali, o čem to mluvím. . Potom jsem zorganizoval schůzku ministra financí Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska v Praze. Přesvědčil jsem i italského velvyslance. Odezva z Itálie pozitivní. Francouz má velký problém s dluhem. Je jasné, že se nám nepovede všechno vyřešit. Ta správa je v nějaké kondici. Nabíráme 600 lidí. Ano, musíme nabrat další lidi do Finanční správy, aby Finanční správa znovu získala autoritu. Podobně jsme na tom v Celní správě. My chceme ty daně vybírat. Takže to jsou samozřejmě zásadní návrhy na zlepšení výběru daní. A budeme zase první, kdo to uplatní. Protože jak to probíhalo v minulosti? Finanční úřad se zeptal: Vážený pane, máte majetek za 50 milionů. Takže to jsou konkrétní věci, které děláme. My připravujeme zákon o zodpovědnosti, protože politik neměl žádnou zodpovědnost. Ve světě byznysu je to normální. Takže na tom se pracuje. Potom jenom děláme odvody a penále na města, obce, kraje, takže v rámci rozpočtu si to bereme z pravé kapsy do levé.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji ještě jednou za slovo.
Proto říkám, v tom je problém. Na odročení tedy. Dobrá, takže navrhujete odročení projednávání tohoto bodu a hlasování navrhujete před ukončením rozpravy.
Otázka poskytnutí dotace pro roky 2016 a 2017 zůstává otevřená. V oblasti výdajů na správu fondu a výdajů na zajišťování podpor dochází k dlouhodobému snižování výdajů. Fond zároveň kromě jiného plní roli holdingového fondu v rámci pilotního projektu finančního nástroje JESSICA, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Díky jeho realizaci je ověřena možnost revolvingového využití zdrojů z fondů Evropské unie, a tedy možnost jejich opakovaného použití v budoucnosti.
Děkuji paní ministryni za její zprávu.
Děkuji, pane předsedající.
Už eviduji jednu přihlášku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS.
Platí to obecně o všech fondech, které stojí mimo rozpočet. A to, že se musí administrovat evropské fondy, je jasné. A myslím, že o tom můžeme vést rozumnou rozpravu v nějakém pracovním týmu, ne přímo u návrhu zákona. Já jsem se ptal už předchozí ministryně.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně.
Ministerstvo nedělá jenom fondy, máme tam zakázky, máme tam stavební zákon.
On už s nimi jednou jednal. Jenom pan ministr zapomněl, že už skoro rok vládne. Budiž.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové. O tom bodu tady má být dneska řeč. To jsou ale dva naprosto odlišné, byť spolu související žánry.
Dobrý den. Pan ministr Babiš mě k tomuto inspiroval. První špatná zpráva je, že neexistují žádné evropské peníze ani žádné evropské miliardy. Další špatnou zprávou je, že v Evropské unii vládne naprosto socialistické hospodaření založené právě na dotacích a obrovském přerozdělování. To má jeden jediný význam. Evropští politici, evropští byrokraté, v minulosti vedení Josém Manuelem Barrosem, bývalým předsedou portugalské komunistické strany, portugalským maoistou, nastavili toto hospodaření tímto způsobem. Další špatná zpráva, vážený pane ministře, je, že tento způsob hospodaření v Evropské unii nemá dobré řešení a pravděpodobně dobře nedopadne. A nakonec třetí špatná zpráva je, že se obávám, přestože věřím, že jste velmi schopný člověk, že se vám tyto evropské demokraty jen velmi těžko podaří přesvědčit, aby změnili své myšlení, uvažování a hospodaření v Evropské unii. Vy jste řekl, vážený pane ministře, že budete usilovat o to, aby politici měli svou politickou odpovědnost za to, co se děje na jejich resortech. Vzpomeňte si, hnutí Úsvit zde na jaře mělo zákon, kde se jednalo o to, aby každý politik byl zavázán péčí řádného hospodáře. Tento zákon neprošel. Vy jste o to neměli zájem. To je věc, která by se co nejrychleji měla naplnit. A teď už bych se dostal k rozpočtu, protože i hnutí Úsvit má na tento rozpočet samozřejmě nějaký názor. My jsme to velmi řádně prostudovali a chtěl bych vás seznámit s tím, jak bude hnutí Úsvit hlasovat. Dokonce pokud by se očekávání vlády naplnila, stejně se v příštím roce zadlužíme o dalších 100 miliard korun. Taková čísla jsou pro nás zcela nepřijatelná.
Pan ministr kýve, že se hlásí, tak máte slovo, pane ministře.
Děkuji. Také jsem o tom rámcově hovořil.
Děkuji vám, pane ministře. Není tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a ptám se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Ani pan zpravodaj, ani pan ministr, dobře. Poprosím pana zpravodaje, aby přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat. Já vám děkuji. Kdo je proti návrhu? Otevírám další bod a tím je
Řekl bych to takto - to se vám to hlasuje, když vám stačí prostá většina. Ta změna se týká zločinu agrese. Mezinárodní trestní soud sídlí v Haagu a jeho role je taková, že je oprávněn soudit jednotlivce za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v případě, že stát, který je signatářem statusu, není schopen nebo není ochoten ty zločiny stíhat sám. To znamená, že to musí být osoba dostatečně politicky silná na to, aby ji bylo možné z něčeho takového, jako že vyvolá agresi, obvinit.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
Otevírám rozpravu a táži se...
Děkuji, pane předsedající.
Stejně je to s registrem smluv. Ona má jen kapitoly rozpočtu. U nás to vůbec nemáme. Ale jsme v podstatě na počátku cesty. Mimochodem, děláme maximum legislativy. Já jsem byl kritizován, že mám blbou účast tady, ale já jsem se díval, kolik resorty předložily zákonů... Samozřejmě otevřeně se vyjadřuji i k jiným resortům - zdravotnictví... A taky sport. Tak prosím vás, my určitě potřebujeme víc peněz do sportu, ale my to potřebujeme pro mládežnické kluby, my to potřebujeme pro podporu sportovní výuky na základních školách. Ten, který podepisoval Hušákovi plat za 960 tis. a potom mu ještě podepsal bonus. Takže já si myslím, že my ve sportu potřebujeme audit. Audit sportovišť, audit klubů, podívat se, jak se to financuje. Já se ptám, proč to není společně.